V rámci postupu tedy navrhuji, že nejdřív bychom schválili, že dnes projednáme nejdříve bod číslo 6, což je zaměstnanost, a potom bod 59, což jsou veřejné dražby. O tom bychom rozhodli nejdřív a pak budeme hlasovat o tom, jak zařadíme registr smluv. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas v prvním čtení. Tím projednávání tohoto zákona končí. Eviduji v rozpravě pět přihlášených a na základě dohody předsedů poslaneckých klubů konstatuji, že byl přijat návrh, že bude rozprava těch, kteří jsou přihlášeni, a bod bude přerušen do příští středy.
Hezké a příjemné dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Předmětný návrh si klade za cíl odstranit nedostatky současného znění zákona o významné tržní síle. Ty podle předkladatele spočívají především v nekoncepčnosti některých ustanovení, v nepřehlednosti více než 80 skutkových podstat zakázaného jednání, v nepřesném vymezení významné tržní síly a v nejasnosti ukládání některých sankcí. To vše má způsobovat potíže Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při vedení správních řízení a taktéž i účastníkům těchto řízení. Cituji: Vymezit skutkovou podstatu zneužití významné tržní síly na vztahy v oblasti prodeje zemědělských a potravinářských produktů a vytvořit nástroje pro posuzování a zamezení těmto praktikám. Zákon se tak měl vztahovat na případy zneužívání významné tržní síly některých soutěžitelů vůči jiným, kdy jim tato tržní síla umožňuje právě vynucování si jednostranně výhodnějších podmínek. K návrhu mám výhrady a připomínky, které směřují k důvodové zprávě a především k hodnocení dopadů regulace, tzv. RIA, a to konkrétně v následujících bodech: Předkladatel se nedostatečně vypořádal s variantou číslo 3, tedy možností zrušení zákona o významné tržní síle. Uvádí, že dle zjištění úřadu ve správních řízeních tlak obchodních řetězců na snižování dodavatelských cen ve formě zpětných bonusů a cen za reklamu zůstal nezměněn. V zásadě tak uznává, že zákon příliš nepomáhá, ale variantu jeho zrušení odsuzuje bez řádného zdůvodnění. Není zde uvedena analýza toho, jak se za roky od přijetí zákona změnila distribuce zemědělských a potravinářských výrobků. Pokud je mi známo, sami zemědělci se snaží prodávat mimo velké obchodní řetězce, ať už formou například farmářských trhů, či specializovaných kamenných obchodů. Kvantifikace těchto jevů by mohla změnit náhled na to, zda je tento zákon vůbec potřebný. Překvapující je, že podle předkladatele celkový vývoj a změna v oblasti výroby potravin nijak neindikují negativní působení stávajícího zákona o významné tržní síle. Domníval jsem se, že důvodem, abychom zaváděli či ponechávali určitou regulaci, je hlavně její přínos, nikoli holá skutečnost, že prostě neškodí. Dále se uvádí, že v současné době nebyla úřadem zpracována kompletní analýza, která by obsahovala zcela konkrétně kvantitativní údaje o regulovaném trhu. Komplexní analýza přínosů a nákladů by si vyžádala zapojení dalších ministerstev a byla by nadmíru náročným projektem.
Od tohoto data se nesmí platby vyšší než 270 tisíc korun provádět bezhotovostně, což způsobuje problém se zákonem o veřejných dražbách. Jak už zmínil pan předkladatel, zákon o veřejných dražbách říká, že přijímání hotovosti nemůže být omezeno. Jak už zmínil pan předsedající, vláda návrh novely projednala a vyslovila s návrhem zákona souhlas.
Nikoho neeviduji. Jestli je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan navrhovatel nebo paní zpravodajka chce mít závěrečné slovo. Není tomu tak, dobře. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tím projednávání tohoto bodu končí. Přistoupíme k dalšímu bodu. Ještě přečtu jednu omluvenku. Jedná se o Otevírám obecnou rozpravu a vidím, že jsou dvě přihlášky. První je tedy pan poslanec Herbert Pavera, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. S přednostním právem se hlásí, omlouvám se, pan předseda Stanjura. Máte slovo.
Děkuji za slovo.
První faktickou poznámku měl přihlášenou pan Miroslav Kalousek z předchozího jednání, když byl bod přerušen. A po něm pan poslanec Kučera. Další je pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou - ten ji stahuje. Pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou - také ji stahujete. A pan poslanec Ivan Pilný - také ji stahuje.
Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, my jsme v tom minulém bodu zřejmě nedocílili toho, co jsme docílit chtěli. My jsme přešli k dalšímu bodu, čili fakticky jsme ve stavu, kdy ten předchozí návrh kolegy Volného a dalších nebyl schválen.
Jedná se o procedurální návrh. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 173, přihlášeno 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 130, proti žádný.
Nejprve konstatovat, že nastaly mimořádné okolnosti, což zřejmě nastaly, já v tom nevidím problém díky tomu, že došlo k nedorozumění, a pak se musí hlasovat o zařazení nového bodu a pak můžete otevřít znova rozpravu. Takhle jednoduše to prostě nejde.
Ano. Pan předseda Sklenák ještě s přednostním právem.
Já si myslím, že nejjednodušší a nejefektivnější bude, pokud se sejdou předsedové klubů a poradí se o dalším postupu, a za tímto účelem si dovoluji vzít deset minut přestávku.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Ano, jsou to pacienti, ano, jsou to lékaři, promiňte, a ano, jsou to i pojišťovny a další. Takže jenom aby bylo zřetelné, že tady to zneužívání je rozprostřeno do více skupin. To je všechno, děkuji.
Já vám děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Maxová.
Takže opravdu bych velice zvážila podporu tohoto nového bodu.
V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. V podrobné rozpravě zatím eviduji dvě přihlášky. První je paní poslankyně Pecková a druhá v pořadí je paní poslankyně Nohavová. Děkuji vám, paní poslankyně. Další v pořadí je paní poslankyně Alena Nohavová.
Děkuji za slovo. Přeji vám všem hezké dopoledne. A to vlastně za služby, které vykonávají pro sebe i pro své spoluobčany. Pozměňovací návrh také eliminuje nerovné postavení mezi členy bytových družstev a srovnatelného společenství vlastníků. Představitelé společenství vlastníků nárok na podporu v nezaměstnanosti neztrácejí právě na rozdíl od představitelů bytových družstev. Já vás žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
A já vám děkuji, paní poslankyně, a táži se, zda se ještě někdo hlásí o slovo v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. Není tomu tak.
Pane předsedající, děkuji. Vážení kolegové, kolegyně.
Já se omlouvám, pane poslanče, ale opět vám zjednám klid, protože míra hluku je opět vysoká. Prosím, abyste poslouchali, co se zde přednáší za bod.
Od tohoto data se nesmí platit výše než 270 tisíc, nesmí provádět bezhotovostně, což je však v rozporu se zákonem o veřejných dražbách. Ten říká, že přijímání hotovosti nemůže být omezeno. Podle zpráv z praxe prozatím ke střetu dvou odlišných výkladů při konání veřejných dražeb nedošlo. Žádná žaloba nebyla podána. Požadovaný návrh je jednoduchým způsobem sladit tyto dvě nesrovnalosti a zároveň nastavuje pravidla, aby se pružně tato částka pohybovala podle dalších zákonných úpravy platby v hotovosti. Odborná veřejnost i vláda podporuje jak vlastní návrh, tak jeho urychlené přijetí. Pokud toto nebude schváleno, pak požádám o zkrácení lhůty o 30 dní, tedy na 30 dní.
Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci. Schůze byla přerušena na vykonání volby členů Rady České televize a člena Nejvyššího kontrolního úřadu, a poté do 14 hodin na poradu klubu ODS. Děkuji, že jste vydrželi.
Ale teď už vážně. Kandidát Jan Stárek, kterého navrhl předseda NKÚ, získal 91 hlasů. Takže v prvním kole byl zvolen členem NKÚ.
Děkuji panu předsedovi volební komise za vyhlášení výsledků voleb. Pokračovat tedy budeme ve středu příští týden druhým kolem voleb do Rady České televize.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Nyní bude do 14 hodin přestávka, kterou si vzal poslanecký klub ODS. Ve 14 hodin dojde k vyhlášení výsledků voleb a poté bude schůze přerušena do příštího úterý do 14 hodin. Takže ve 14 hodin se sejdeme a vyslechneme výsledky dnešní volby.
Musím připomenout, že na evropské úrovni je tento fakt zdůrazňován opakovaně. A získání obdobných odbytových možností je v tvrdé konkurenci minimálně velmi nesnadné. Do současné doby, a k tomu se vztahovala řada otázek ze strany vystupujících poslanců, do současné doby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v této oblasti provedl sektorové šetření, aby se seznámil s tímto novým polem působnosti po roce 2010, a zahájil téměř desítku správních řízení. Při aplikaci zákona v těchto řízeních však Úřad pro ochranu hospodářské soutěže narazil na výkladové obtíže, které se týkají základního konceptu významné tržní síly. Setkal se také se značnými obstrukcemi ze strany řetězců, kterými přirozeně se snaží protahovat celé řízení, a proto se může zdát, pokud se na takovou věc podívá běžný občan svýma očima, že se všechna tato řízení vlečou a že vlastně zákon k ničemu není. Ze správních řízení, která zahájil ÚOHZ pro možné porušení zákona, byla už dvě tato řízení pravomocně ukončena, a to řízení se společností Ahold a se společností Kaufland. Dále jsou úřadem vedena správní řízení se společnostmi Tesco, Globus, Lidl, další správní řízení se společností Kaufland. Tato řízení však dosud nebyla ukončena. Velmi často se tady zmiňuje fakt, že tato předloha je čímsi výjimečným. Není to tak. Řada jiných členských zemí EU má obdobnou formu regulace ve svém právním řádu. Chci připomenout, že v té oblasti regulace se nacházejí země, jako je Rakousko, jako je Lotyšsko, jako je Finsko, jako je Maďarsko, jako je Velká Británie, jako je Litva, jako je Německo, Francie, Itálie, Portugalsko, Španělsko. Chci také připomenout, že v informačním listu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z roku 2013, který se věnoval problematice významné tržní síly, je například provedeno srovnání maďarské, britské a také litevské právní úpravy. Evropská komise provedla rozsáhlé šetření mezi všemi členskými státy s cílem zjistit, jak probíhají obchodní vztahy mezi dodavateli a odběrateli. S cílem zjistit, jaké jsou nejčastější formy nátlaku obchodních řetězců na jejich dodavatele. Komise se zaměřila na vztahy mezi podniky v oblasti obchodu s potravinovým i nepotravinovým zbožím. Zjistila, že v převážné většině případů dochází k nerovným vztahům právě při dodávkách potravin pro maloobchodní prodej konečným spotřebitelům. V roce 2010 byla zřízena odborná platforma pro smluvní praktiky mezi podniky, která potom v roce 2011 vydala soubor zásad a příkladů poctivých a také případů nekalých praktik ve vertikálních vztazích v rámci potravinového dodavatelského řetězce. Zelená kniha také obsahuje definici a příklady nekalých obchodních praktik, příklady možných dopadů těchto nekalých obchodních praktik a věnuje se také právnímu rámci k potírání těchto praktik v jednotlivých členských zemích. Já bych tedy chtěl jednoznačně odmítnout ty argumenty, které se v debatě objevily a které tvrdily, že za prvé ten problém vůbec neexistuje a za druhé že Česká republika toto téma řeší izolovaně, že ho řeší sama a že to je něco, co je neobvyklé v rámci Evropské unie. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ještě několik dalších poznámek k tomuto návrhu. Jedna z těchto iniciativ prosazuje řešení na základě etických norem podnikání dodržováním správných obchodních praktik a zaváděním mechanismu pro interní řešení sporu. Hlavními aktéry těchto iniciativ jsou řetězce, které je podporují a prosazují.
Návrhy jsou následující: Petr Brod, Václav Cílek, Jaroslav Dědič, Martin Doktor, Tomáš Glanc, Jaroslav Kašparů, Jakub Končelík, Jiří Kratochvíl, Jiří Militký, Jan Mrzena, Václav Pačes, Nikolaj Savický, Zdeněk Šarapatka, Daniel Váňa a Petr Žantovský. Za druhé, zvláštní zákon způsob volby nestanoví, výbor i komise navrhují volbu tajnou. Nyní prosím, pane předsedo, abyste po vyžádání si klidu v sále otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.
Podle vašeho návrhu, pane předsedo, nyní bychom měli dát hlasovat o způsobu volby. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro návrh 124, proti žádný. Vidím připomínku ohledně proběhlého hlasování, takže vás požádám o chvíli strpení. V případě, že nikdo nezpochybňuje hlasování, budeme pokračovat v projednávaném bodu a máte slovo, paní poslankyně.
S faktickou poznámkou pan kolega Velebný, paní kolegyně Havlová a poté pan předseda vlády. Prosím, pane poslanče. Nyní paní poslankyně Havlová také s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Mluvila jsem i s malými odběrateli. A nebudu tu říkat, s kým vším jsem mluvila. Ale chtěla bych ještě podotknout, že o tento zákon se už dávno zajímaly v minulém volebním období Věci veřejné a tam jsme prosazovali, aby se týkal nejenom odběratelů, ale také dodavatelů. A na tom trvám.
Děkuji.
Prosím, berte to jako první část mého vystoupení k tomuto návrhu zákona. K čemu docházelo? Pozdní splácení faktur. Platby za zařazení na seznam dodavatelů. Platba za reklamní akce či za umístění zboží na výhodnější místo v regálech supermarketu. Všechny tyhle věci se staly běžnou praxí v českém maloobchodním prodeji potravin a v řadě oblastí pokračují bohužel dodnes.
Považuji za nesprávné, že máme nyní měnit něco, o čem nevím, jak funguje a co to přináší. Zároveň nevíme, co přinese ona změna. Bylo by tedy vhodné nejprve provést onu zvažovanou analýzu, a teprve posléze předkládat legislativní změny. Jinak totiž nelze jen tak bez jakýchkoli dat prohlásit to co předkladatel. Především pro sektor malých a středních podniků může mít zrušení regulace až likvidační důsledky. Jakmile se to stane, pravděpodobně se ukáže potřeba dalších změn. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je od 1. února 2010 pověřen kontrolou jeho dodržování. Agenda kontroly tržní síly zahrnuje šetření, zda v konkrétních případech nedochází k porušování zákona, vedení správních řízení, včetně vydávání správních rozhodnutí, a případně i ukládání sankcí za porušení zákona, provádění sektorových šetření, spolupráce v rámci pracovní skupiny při Evropské komisi a další aktivity. Při své činnosti vychází Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jak z vlastních poznatků získaných ze sektorového šetření či z veřejně dostupných zdrojů, tak i z podnětů doručovaných ve formě stížností. Byla ovšem vedena čtyři správní řízení zahájená v předchozích letech. Z toho jedno bylo ukončeno vydáním rozhodnutí a uložením pokuty ve výši 7 144 000, které je nepravomocné, protože účastník podal rozklad. Mám velké pochybnosti o tom, že zákon o významné tržní síle dokázal nějak pomoci českým a moravským zemědělcům. Sami předkladatelé to implicitně přiznávají. Pokud pomohl, pak zřejmě jen těm velkým a hlavně potravinářským firmám. Malé a střední hledají odbytiště mimo obchodní řetězce. Za účinnější nástroj pomoci bych považoval podporu prodeje zemědělských produktů přímo spotřebitelům. Zde se otevírá celá řada možností, kde si schopní zemědělci najdou cestu i bez podpory úředníků a politiků. Děkuji vám za pozornost.
Nyní požádám paní poslankyni Věru Kovářovou. Já vám děkuji.
Největší obchodní řetězce varují, že novela zdraží potraviny, naruší tržní prostředí a povede ke snížení podílu českých potravin v obchodech. Obávám se, že novela zákona o významné tržní síle je obdobná, jako byla novela o energetickém zákonu, protože neprošla standardním legislativním procesem, klíčové pasáže zákona se měnily, měnily, až se slova dodavatelé a připomínky úplně vytratila. Dopady na spotřebitele, odběratele, drobné dodavatele a stát nikdo dosud nespočítal. Novela může velmi tvrdě dopadnou na naše malé české zemědělce a zpracovatele. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu budou mít velké řetězce snahu vyhnout se riziku nejasných a likvidačních sankcí, které na ně novela tvrdě přichystala, a raději od malých českých dodavatelů nenakoupí a budou se poohlížet po zboží v zahraničí. Obchodní řetězce navíc exportují české výrobky do svých zahraničních poboček v objemu desítek miliard korun, což nejsou zanedbatelná čísla, a o kterých se vůbec nemluví. Proto rovněž navrhuji, aby se novela vrátila vládě zpět k dopracování, zejména o studii dopadu na malé zemědělce a zpracovatele, které tento nedodělek může snadno zničit, a také budu hájit to, aby toto platilo i pro dodavatele.
Jedním z nich je návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu, a druhým pevně zařazeným bodem je návrh na volbu členů Rady České televize. Já tedy otevřu první pevně zařazený bod a tím je
Na základě výzvy pana předsedajícího se pustím do prvního ze dvou volebních bodů. Tentokrát je to návrh na pana inženýra Jana Stárka. Protože nebylo rozdáno, tak vám ho v rychlosti přečtu. Návrh prezidenta NKÚ byl postoupen na poslanecké kluby, a jak jsem již konstatoval v usnesení, zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise standardně navrhuje volbu tajnou. Nyní vás pane předsedající prosím, abyste otevřel rozpravu jak k navrženému kandidátovi, tak ke způsobu volby. Připomenu, že o tom, že budeme hlasovat tajně, musíme rozhodnout hlasováním.
Děkuji. Já tedy nejdříve otevřu rozpravu a potom dám hlasovat o formě hlasování. Nyní se hlásí pan poslanec Koníček. Máte slovo.
Vážený pane předsedající, kontrolní výbor se na své 19. schůzi dne 19. května zabýval návrhem prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na volbu nového člena Nejvyššího kontrolního úřadu, vzal na vědomí informaci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o návrhu nového člena Nejvyššího kontrolního úřadu Jana Stárka a zmocnil mě, abych s tímto seznámil Poslaneckou sněmovnu.
Já vám děkuji, pane poslanče, a táži se, zda se ještě někdo další hlásí k tomuto bodu do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím.
Děkuji. A nyní vás, pane předsedající prosím, abyste nechal hlasovat o návrhu volební komise, že tato volba proběhne tajným způsobem.
Já vám děkuji. Ještě přivolám kolegy a kolegyně z předsálí... Dávám hlasovat, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro návrh je 117, proti žádný, takže s návrhem byl vysloven souhlas a volba bude tajná.
Protože se jedná o tajnou volbu, tak prosím, abyste, pane předsedo, přerušil projednávání tohoto bodu k provedení tajné volby ve Státních aktech a otevřel druhý volební bod, je to návrh na volbu členů Rady České televize.
Opět vás prosím, pane předsedo Kolovratníku, abyste se ujal slova.